Podle projektu Stanfordské univerzity, který byl předložen jako vědecký závěr a výzkum, budou mít dopady změny klimatu do roku 2100 za následek propad hrubého domácího produktu především v zemích Afriky, Latinské Ameriky, v Austrálii a v Číně. Naopak ve většině zemí Evropské unie, v Rusku a v Kanadě změna klimatu přispěje k růstu hrubého domácího produktu. Možná by se chtělo říci - to není zas tak špatné. Ta míra pravděpodobnosti, že klimatická změna způsobí u nás naopak pokles HDP na hlavu, ta je taky potřeba zmínit. Čili nám to vlastně nepřímo sděluje pan ministr. Čili i tohle je možné tomu tisku vytknout.
Je zcela neakceptovatelné, aby ruská zahraniční politika v současné době měla takové ambice přepisovat a jednoznačně měnit dějiny. Toto je falšování dějin, protože ti, kdo vstoupili na naše území, byli okupanti - a v žádné interpretaci, která odpovídá pravdě, a nebojme se toho, že prostě pravda je a pravda existuje, nejsou pouze různé interpretace, a ta ruská interpretace prostě je lživá. To nebyli žádní hrdinové, to byli ti, kteří sem vstoupili, aby naše území obsadili, aby znemožnili právo na sebeurčení jednoho sebevědomého národa, kterým určitě Češi a Slováci vždycky byli. Ruská federace v současné době - a my to sledujeme - má nejrůznější velmocenské ambice. Máme tady nelegální, odporující mezinárodnímu právu, obsazení území Gruzie a části Ukrajiny, bezprecedentní porušení veškerých mezinárodních dohod, a my musíme ten ruský tlak a ruský krok vnímat i v tomto kontextu. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Dámy a pánové, v reakci na pana předsedu Rakušana - okupaci v roce 1968 je potřeba odsoudit a je potřeba ji jasně pojmenovat. V tom se shodneme. Současně chci také poděkovat prezidentovi republiky, který si předvolal ruského velvyslance, aby mu sdělil svoje výhrady s postupem ruské strany.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě ta dnešní debata je o minulosti, ale my se musíme dívat hlavně do budoucnosti. Těch článků a hlasů, kde se šíří lži o pražském jaru, je poměrně mnoho. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím pana poslance Žáčka, připraví se pan poslanec Mihola.
Já si myslím, že jinak to nazvat nelze. Než se pokusím odpovědět na tuto zásadní otázku, jak reagovat, tak si zopakujme některá fakta. Z 20. na 21. srpna 1968, jak všichni dobře víme, překročila vojska pěti armád států Varšavské smlouvy československé hranice. Další stovky osob byly těžce či lehce zraněny. Ještě v letech 1968 a 1969, čili krátce po okupaci a těsně před nástupem normalizace, přistoupily československé orgány k částečné náhradě poškozených či jejich rodin.
Dále bych chtěl upozornit, že když si to přečtete důkladně, tak tam je z toho výjimka týkající se úmyslně vzniklé škody, které se to samozřejmě logicky netýká. Takže bych vás chtěl poprosit o podporu s tím, že jde o mix různých opatření, kde cílem je vyřešit dětské zadlužení, které v Evropě nemá obdoby.
Já vám děkuji, pane poslanče. Omlouvá se paní poslankyně Majerová Zahradníková od 19 hodin do konce z osobních důvodů.
Děkuji, pane předsedo. Dejme šanci dětem na to, aby měly budoucnost, která není zatížena dluhy. Ty dluhy by jim samozřejmě zůstaly. Ohledně rodin a jejich výchovy, tam nemám strach. Je důležité, aby rodiče tyto informace měly. Já vám děkuji a ještě jednou vás žádám o podporu tohoto tisku.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. U tohoto bodu říkám včera bylo pozdě.
Já vám děkuji.
Já děkuji za vaše hlasování.
Výborně, děkuji. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Není tom tak. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Všem vám děkuji. Prosím ještě o pozornost. Zítra pokračujeme v 9 hodin bodem písemné interpelace. Na základě dohody stran, v případě, že je tam jenom jedna interpelace a ta skončí dříve než v deset hodin, pokračujeme přesně v deset hodin.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Vondráček, poté se připraví pan poslanec Zaorálek.
Nejsme ve sporu. A jestli Ruská federace chce mít s námi kvalitní dialog a chce se - a já věřím, že ano - a chce si s námi vypořádat věci, které se týkají naší historie, tak musí respektovat v tomto bodě stanovisko České republiky, že se jednalo o okupaci. Považuji za vhodné, abych se obrátil přímo já jako předseda - to reaguji na ten další dotaz. A je zde i stanovisko vlády Ruské federace. Už to jednou proběhlo hlasováním, pokud vím, a tam 355 nehlasovalo vůbec, 2 se zdrželi a snad jenom 93 bylo pro. A i ten kulatý stůl je věc, která se odehrála, ale nejedná se o oficiální stanovisko.
Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Pane předsedo, vy mě znepokojujete. Já zkrátka chci rozumět tomu, že očekáváte, že Ruská federace s námi povede kvalitní dialog. Prosím vás, rozhlídněte se. Rozhlídněte se, co se okolo nás děje! Následuje okupace Krymu. Víte, já jsem byla společně s kolegy v posledních dnech ve Švédsku a na Islandu. První, co slyšíte od švédského Ministerstva zahraniční, od jejich ministra: Jsme ohroženi Ruskem. Rozdávají svým obyvatelům příručky, co dělat v případě krize a války. Podívejte se, jak jim zasahují do území. Můžete se podívat, co dělají v zemích západního Balkánu. Jako otevřete oči a uvědomte si, co se to okolo nás děje! To přece nemůžete myslet vážně tohleto, co říkáte? Jako nepodceňujte to, co se okolo nás odehrává! To jsou úplně reálné věci, reálné kroky. A když o těchto hrozbách mluví naše zpravodajské služby, nebo třeba generál Pavel, který dobře ví, o čem hovoří i z hlediska vedení NATO, tak prosím, prosím, nepodceňujte jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů ty hrozby, kterým čelíme, nejenom jako my Česká republika, ale i ostatní země Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Nyní tedy s přednostním právem pan místopředseda Filip.
Děkuji. A já opravdu stojím o to, aby ta smlouva nebyla vypovězena, protože to by ohrožovalo poměrně dost věcí, které jsou tady. Tedy je potřeba asi, abychom tento text zvážili. Usnesení samozřejmě přijmeme. Udělám, co mi Poslanecká sněmovna uloží, v případě, že to tak učiní usnesením, a seznámím je s naším usnesením. Protože tak učinilo Řecko, učinilo tak Polsko a my jsme tak na návrh našeho poslance Jiřího Valenty zatím neučinili. A podotýkám, že ta náhrada škody nám stále náleží. Tolik tedy ode mne. A rád bych, aby ty návrhy posoudil zítra zahraniční výbor, abych se tedy nedostali do krize nikoli vůči Ruské federaci, ale abychom se nedostali do krizové situace vůči Ukrajině. Tam ten zákon takhle je. Podotýkám, že tam je opravdu v tom návrhu té Verchovné rady.
Děkuji.
Zdravím, kolegové, kolegyně, vážená vládo, pane předsedo parlamentu.
Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nebyl přijat. Nebyl přijat. Kdo je proti? Nebyl přijat. Nebyl přijat.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych prostřednictvím pana předsedajícího zareagoval na slova kolegyně Němcové. My tady řešíme rozhodnutí ruské Dumy, nebo dvou pošahaných poslanců? Já těmto pošahaným poslancům sděluji nebo předávám, že si jich nevážím. Ale ruská Duma zatím žádné stanovisko nezaujala. Tak proč se zabýváme něčím jiným?
Děkuji. A prosil bych, abychom si i v projevech vůči poslancům jiných sněmoven hlídali jazyk případně. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Jurečku, poté paní poslankyně Němcová.
Kdyby někdo na tom jednání vystoupil a řekl, že s takovým odůvodněním této novely nesouhlasí. Dnes tedy ano, možná v posledních hodinách se ozval velvyslanec Ruské federace v Praze. To nezaznělo.
Děkuji.
Pro pana poslance Holíka, na kterého chci reagovat ve své faktické poznámce. A pro vaši informaci tedy opakuji: Kulatého stolu 30. května na půdě ruské Dumy se zúčastnili zástupci všech poslaneckých frakcí - zástupci všech poslaneckých frakcí - členové výboru pro obranu, představitelé Ministerstva zahraničí i společenských organizací. Jestli vy mluvíte o dvou pošahaných komunistických ruských poslancích, to je váš výklad. Já jsem vám tady seriózně popsala, kdo se toho jednání zúčastnil a jakou podporu ta novela na sebe navázala.
A nyní prosím do obecné rozpravy pan poslanec Bžoch, připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je dobře, že se tady o tom dneska bavíme, je dobře, že tady ten bod dnes máme. To, co se stalo v srpnu 1968, byl zločin, byla to okupace, bylo to porušení mezinárodní smlouvy a byl to vpád vojsk na naše území. Co se týče toho usnesení, pro co nebudeme hlasovat, je výzva vládě ČR, aby to předložila orgánům OSN a NATO, protože si myslíme, že v tuto chvíli ještě nedošlo k ničemu, co bychom tam s nimi mohli řešit. Nicméně já nezanedbávám to, co se děje. Samozřejmě vnímáme to, vnímáme Rusko asi stejně jako opozice.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. A všimli jste si těch textů, které tady zaznívaly z tohoto místa? To tam vzadu bylo - my bojujem proti tomu zlému Rusku. Já vám neberu váš světonázor, ale já se vrátím k tomu základu, o čem tady dneska jednáme. Podívejte se do svých mailů, kolegové a kolegyně, kolik na půdě tohoto parlamentu probíhá kulatých stolů a různých debat. Čili zkusme se taky zamyslet nad tím, jakou úroveň mají různé debaty na různých parlamentech a diskusních skupinách po celém světě. Otevřel se tu problém přepisování historie. To je velice vážný problém. Při letošních oslavách osvobození Československa, potažmo Evropy, jsme byli svědky toho, že se zapomíná a rádo se přepisuje, kdo nás osvobodil. Že to udělali asi hloupě, určitě ano. Zazněla tu ještě jedna připomínka. Kde jste stáli, kolegové a kolegyně, že jste tady neprotestovali proti tomuto zákonu z Ukrajiny? Proč jste si toho nevšimli? Nebo jenom reagujete na nějaký článek v novinách, který někdo napsal, a že se hodí do krámu, tak sem s ním?
Kdo je proti? Nebyl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je proti? Nebyl přijat.
N376 - oprava a údržba motorových vozidel kromě motocyklů.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Stanovisko? Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Stanovisko? Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Stanovisko? S přednostním právem pan předseda klubu ODS. Stanovisko? Zahajuji hlasování.
Ale chci se vrátit ještě k jedné věci. Já si vzpomínám, a měl jsem tu možnost opětovně jako každý rok vidět návrhy na vyznamenání vrahů Mašínů. A je tady mnoho kolegů a kolegyň, kteří by se možná i rádi připodepsali k tomuto návrhu. Jasně tady zaznělo, že vláda toto odmítla, myslím vláda Ruské federace toto odmítla, je tady jasné stanovisko velvyslance Ruské federace. Pokud bychom k něčemu měli přispět, tak ano, řešme tam ty věci, které již nastaly, to znamená tu Ukrajinu.
Ujišťuji se, že v tuto chvíli žádný návrh nepředkládáte.
Vážené dámy, vážení pánové, projev pana poslance Luzara by se dal vzít do učebnice argumentačních faulů, protože o zlém Rusku tady jaksi moc hovořeno nebylo. Pan Filip ten si ve svém projevu vystavěl takzvaně slaměného panáka, to znamená falešný argument, který si vytvoříte, a pak do něj mlátíte místo do toho skutečného, že se má snad smlouva rušit.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.
V tom není problém. Ten problém je v tom zdůvodnění. A nevím o tom, že takové zdůvodnění měla i Ukrajina. My do toho nechceme kecat ani Ukrajině, ani Ruské federaci. To je skutečně jejich věc. Ale jde o to, jak se to zdůvodňuje. Prostě minimálně část ruské politické scény toto tvrdí a ten návrh zákona tímto zdůvodňuje.
Děkuji. Děkuji.
Ale dámy a pánové, dovolte mi, abych přičinil jednu velice krátkou poznámku k věci. Dle mého názoru k němu nemělo dojít. Ostatně celá tato invaze dle mého názoru udělala celému socialismu jako takovému v podstatě medvědí službu a také narušila do té doby velice přátelské, a to podtrhuji, vztahy mezi Československem a Sovětským svazem, myšleno mezi prostými Čechy a občany Sovětského svazu ještě velice dobře pamatujícími si válečné události. Jsem možná taky paradoxně rád, že se tato problematika dnes ve Sněmovně projednává, a dokonce i za to, že někteří zástupci politických stran dnes tak razantně vystupují se svými zásadními proklamacemi. A co na to ministr zahraničí Petříček? Ministerstvo zahraničních věcí České republiky k tomu ještě trapně tvrdilo, že problém banderovců je věcí zkoumání historiků. To má být i invaze v roce 1968 předmětem zkoumání historiků, nebo si ruská strana má tyto záležitosti spojené s invazí z roku 1968, tedy i zákon o vojenských veteránech, vyřešit sama?